Teď budou emise měřeny on-line. To znamená, možnosti výjimky jsou vždycky posuzovány právě z hlediska dopadu na zdraví, a to bylo i v tom odůvodnění. Ale znovu opakuji, rozhodují o tom konkrétní odborníci, kteří to musí obhájit, a samozřejmě jsou to lidé, kteří to dělají jak na kraji, tak i u nás, a podléhá to vždycky nějakému přezkumu, který je samozřejmě možný i nadále, a jsou tady odvolání, která jsou v běhu.
Oslovili mě představitelé šumavských obcí s tímto problémem: pokud chce soukromý subjekt prodat jinému soukromému subjektu, například obci, svůj pozemek v národním parku, stát uplatňuje předkupní právo následujícím způsobem. Obcím vadí ale kromě této ještě jiná věc. Problém je v tom, že vznikají zmatky v určení, kterých pozemků se předkupní právo týká a kterých ne. Tam už ale nikdo nic nikdy nepostaví a pozemek je pro obec bezcenný. To by obcím v této orientaci mohlo celkem významně pomoci.
I když jsme na některé věci měli třeba různý názor, tak jsem ho vždycky respektoval jako partnera, se kterým se velmi slušně a korektně hovořilo, což není tady vždycky úplně pravidlem. Vážím si toho a děkuji.
Děkuji oběma aktérům dnešní poslední interpelace a končím dnešní jednací den.
Zahajuji rozpravu.
Děkuji. Nástrojem na zaklekávání a pokutování se stala směrnice AML, respektive zákon AML. Kontroloři finančního analytického útvaru po realitních makléřích chtějí de facto reálně nesplnitelné a někdy absurdní požadavky, a když je ti realitní makléři nedodají, tak je pokutují. Přesto za nimi chodí kontroly a přesto jim udělují pokuty. Stejně tak neexistuje jednotný postup, co a jak bude kontrolory po realitních makléřích vyžadováno. Takový neexistuje, přesto dostávají desetitisícové až statisícové pokuty. Takže stát něco chce, neřekne přesně co, kontroloři nemají pokyn, co přesně mají chtít, ale hlavně že se začaly rozdávat pokuty pomalu jako na běžícím pásu. Je to úplně mimo realitu. Proč má duplikovat jeho uchovávání? Odpověď paní ministryně je, že je to proto, aby doložil kontrolním orgánům, že s ním pracoval. Takže podle slov paní ministryně není povinnost se s ním pouze seznámit a zkontrolovat ho, ale i ho uchovat, a to proto, aby kontrolor státu mohl správně zkontrolovat, že realitní makléř, jehož hlavním posláním není být kontrolorem, správně zkontroloval svého klienta. Realitní makléři mají také povinnost prověřovat zdroje klienta. Nemají ale vlastně jinou možnost než to učinit dotazem na svého klienta. Chtěl jsem se zeptat paní ministryně, jestli náhodou nejsou povinnými osobami podle tohoto zákona i banky. Takže nejsou náhodou už klienti bank a jejich účty prověřeni přímo bankami? Takže proč dávat pokutu realitním makléřům za něco, co vlastně reálně nemají možnost zkontrolovat, a co už zároveň dělá někdo jiný? Když má firma nulový zisk nebo je ve ztrátě, tak už je podezřelá. Takže přátelé, pokud byste chtěli rozvíjet své podnikání a chtěli jste do něčeho investovat, když jste například minulý rok v době covidu byli ve ztrátě, tak už jste podezřelí. Nevím, jak vám, ale mně určitě ano. Ale jsou to odpovědi paní ministryně. Víte, jak mi to celé přijde? Stát se zbavil své povinnosti kontroly ze směrnice AML tím, že ji přenesl zákonem na jednotlivé podnikatele. Tím mohl prezentovat na Evropské komisi, že už tedy máme vyřešeno v České republice. Jak jsem řekl, aniž by stát dal metodickou pomůcku, jak mají přesně postupovat, a chce po nich plnění jejich povinností vlastně nereálným způsobem. Stát totiž může ke kontrolám přistupovat dvěma způsoby. Obávám se, že instituce pod Ministerstvem financí pod vedením paní ministryně zvolily způsob druhý. V takovém případě nejsou prověřovány strany obchodu vůbec. Tedy možná, pokud se tak děje přes bankovní účty prostřednictvím bank. O to víc jsou z mého pohledu nesplnitelné nároky, které Ministerstvo financí po realitních makléřích chce, do očí bijící.
Rychle přečtu jednu omluvu, omlouvá se pan poslanec Ondřej Profant dnes od 15.30 z pracovních důvodů.
Nový mýtný systém funguje od prosince 2019, elektronická dálniční známka od konce roku 2020, včetně toho, že si ji můžete koupit na internetu přes mobil. To je vůbec první taková žádost spojená s vydáním dokladů v České republice a už ji využilo skoro 10 000 motoristů. Ostatně elektronické objednání na úřad již na většině míst funguje. Jsou zde i další agendy, které jsme elektronizovali. Státní plavební správa umožňuje elektronicky požádat o průkaz vůdce malého plavidla nebo se přihlásit na zkoušku. Od prosince 2020 se provozovatelé dronů registrují do elektronické databáze Úřadu pro civilní letectví. Vydáváme elektronické verze pilotních a technických průkazů, sportovních létajících zařízení přes portál zprávy Letecké amatérské asociace České republiky a podobně. Všechno jsme již zavedli. Máte pravdu, že podle digitální ústavy mají lidé nejpozději začátkem roku 2025 komunikovat se státními úřady elektronicky, ale my máme plán nejen pro dopravu, jak samozřejmě všechno stihnout.
Není tomu tak.
Dobré pozdní odpoledne všem. Co se podařilo zrealizovat v rámci snižování administrativní zátěže vůči těmto především drobným podnikatelům? Děkuji za odpověď.
Slovo má pan premiér.
Samozřejmě jsme vnímali specifickou situaci malých a středních podnikatelů. My jsme se proto zaměřili především na redukci podnikatelské legislativy, a tím i zlepšení podnikatelského prostředí v České republice. Zde transparentně uvádíme, která opatření se nám podařila zrealizovat. Jedná se o deset hlavních témat od problematiky rodinných podniků přes snížení byrokracie v oblasti statistických hlášení, dále kroky v daňové oblasti až po stavební zákon. Konkrétní výsledky jsou následovné: podnikatelé již nemusí sledovat každý den, zda pro ně není zavedena nová povinnost. Podnikatelská legislativa se váže k těmto dvěma dnům. Úlevou od byrokracie a papírování spojenou s finanční úsporou je od 1. ledna 2021 zavedení paušální daně pro živnostníky a další podnikatele z řad OSVČ s obratem do 1 milionu korun. Rodinné podniky mají také problémy při předávání vedení nové generaci, a proto jsme připravili a zveřejnili jednoduchou příručku Nástupnictví v rodinné firmě, jak na to. Živnostenské oprávnění je možné udělat plně on-line přes Portál občana, který je propojen s Portálem živnostenského podnikání, Portálem občana.
Pane ministře, paní ředitelka Státního fondu kinematografie neodmítá tyto dvě umělecké profese vyplácet, ale tyto odvody musí být nahrazeny ze státního rozpočtu. Takže tam není ten spor. A pokud vy říkáte, že je potřeba nějakého soudního řízeného řízení a potřebujete rozhodnutí soudu, tak si uvědomme, že řada tvůrců je v pozdním věku, a berete si je tedy trochu jako rukojmí. A zaznělo dokonce, že pokud stát nedá fondu peníze, tak fond nic nevyplatí.
Takže nedovedu si představit, že by to učinil ministr nebo že to učiní ředitelka fondu kinematografie. Tohle asi po ní ani nemůžu chtít, protože přijde Národní kontrolní úřad a bude se nás ptát, na základě čeho jsme ty prostředky vypláceli.
Děkuji za slovo. Já se obracím na paní ministryni práce a sociálních věcí s věcí, která se týká soudržnosti naší společnosti a sociálního začleňování. A to může zasadit velkou ránu lokalitám, které to už nyní nemají lehké.
Děkuji za dodržení času k otázce. Pan ministr je připraven odpovědět. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Chápu, že je před volbami a každá prezentace dobrá, tomu rozumím. Zásadně odmítám to, a není pravdou, že bych já nebo kdokoli na ministerstvu z vedení ministerstva úmyslně vydával nezákonná opatření. Takto to bylo. To znamená, není pravdou, že by jakkoli ministr rozhodoval o tom, že se budou vydávat nezákonná opatření. Naopak, byl jsem to já, kdo inicioval projednání daného opatření na Legislativní radě vlády, a na základě stanoviska Legislativní rady vlády to opatření bylo upraveno. Znovu opakuji, ministerstvu nevládnou úředníci. Žádnému ministerstvu nevládnou úředníci, má své vedení, má své náměstky.
Myslím si, že to je vážná věc. Už asi nebudu mít šanci, pan ministr Havlíček asi dobře ví, proč tady v tuto chvíli není. Myslím si, že pokud má pan ministr čisté svědomí, tak tu měl být a měl odpovídat na otázky, proč máme dvojí přístup k čerpání evropských peněz z titulu posuzování střetu zájmu pana premiéra.
Přejdeme tedy k další interpelaci. Mezitím přečtu další dvě omluvy.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Ministr zemědělství několikrát veřejně odpověděl, že to je z titulu toho, že chtějí koncentrovat řešení problematiky kůrovce, aby mu lépe čelili, a ministr obrany říkal, že NKÚ ho upozornil na to, že obhospodařují majetky, které se strategií Armády České republiky už nemají nic společného, a tak to vyřešili tímhle způsobem.
Takže tady je to podobné. A jak to všechno dopadne? No, uvidíme. A stejné to může být s tím topením, takže uvidíme.
Vážený pane premiére, na úvod si dovolím konstatovat několik faktů a poté položím i otázku samotnou. Chtěl bych vás také poprosit, abyste nestrašil. To vždycky zapomenete dodat, že jste s tím souhlasil v Bruselu, že to jde za vámi.
Pane kolego, jasně že vy chcete zrušit ty slevy na jízdné. Navýšil, takže samozřejmě že zrušíte ty slevy, protože vy nechcete, aby naši důchodci měli slevu, dokonce i ti mladí. Takže Green Deal byl o penězích, pane kolego. A já jsem byl s Poláky ten poslední, který tam bojoval za peníze a dostali jsme velké peníze. A přečtěte si rozhovor pana Šefra. Není to pravda.
Ale to se nestane jen tak. Skutečně je nutné v tomto směru, aby proočkovanost populace byla co nejvyšší, abychom zabránili tomu, že pacienti budou končit v nemocnicích. A to není žádná propaganda nebo něco podobného. V průběhu roku si myslím, že jsme to viděli jasně, a já už tady nechci skutečně zažít situaci, kdy mi volali ředitelé nemocnic, že mají plný stav, plný full house, řekněme, plný dům, mají plnou lůžkovou kapacitu. Já si myslím, že to nikdo nechce zopakovat, hlavně zdravotníci, hlavně lidé, kteří mají své blízké, kteří jsou ohroženi touto nemocí. K tomu ten nástroj k očkování je jednoznačně tím nástrojem správným. Znovu říkám, očkování má své nežádoucí účinky. Myslím, že se i o nich mediálně mluví, že to není tak, že by se to zamlčovalo. Byly tady identifikovány velmi vzácné nežádoucí účinky u vakcín vektorových, u vakcín mRNA. A přínosy vakcinace proti covidu jsou jednoznačně převažující.
Pochopitelně tyto informace z úst dvakrát usvědčeného ministra lháře mě nemůžou uspokojit. A hlavně jste neodpověděl vůbec na mou otázku. Je tam použitá technologie genové terapie, která se na rozdíl od vakcíny nedrží v rameni, putuje po celém těle, prokazatelně se usazuje na vaječnících, na mozku, na varlatech a poškozuje placentu.
Pan ministr bude odpovídat na doplňující otázku.
A o tom, o čem hovoříte, to si myslím, že zkrátka pravda není. Každý má nějaký názor, tomu rozumím, ale ty vědecké poznatky ukazují něco jiného. Nepozorujeme v tomto směru žádný nárůst potratů ani něco podobného, co jsem slyšel, nějaké nesmysly v médiích. Prostě není to tak, neříkáte v tomto směru fakta, která jsou opřena o vědecké studie, o publikované články, ale chápu, že máte na to svůj pohled, svoji vizi, svoji ideologii. Rozumím tomu, je před volbami, chápu to, je to váš politický program, ale neodpovídá to vědeckým poznatkům.
Vážený pane ministře, zástupci filmových uměleckých profesí se opět bouří proti nekvalitní digitalizaci starších českých film, zlatého fondu našeho filmového dědictví. Negativní ohlasy na nekvalitní výsledky vedly Ministerstvo kultury k sestavení odborné komise, která vyhodnotila výsledek jako nepoužitelný. O filmech digitalizovaných v rámci projektu, který byl financován z veřejných zdrojů za více než 21 milionů korun, komise uvedla, že je nelze přijmout jako restaurované. Následně pod patronací ministerstva vznikla smlouva mezi NFA a FAMU, která měla zabránit tomu, aby se podobná selhání opakovala. Tato smlouva byla panem Bregantem opět porušena, a to v případě filmu Až přijde kocour. Film byl restaurován v Itálii a bohužel tam byly předány nekvalitní kopie filmu, ačkoliv k dispozici byly kvalitní vzorky. Projekce tohoto filmu v srpnu 2021 vedla umělecké profese k výzvě, aby byl pan Bregant odvolán. Dědicové kameramana Jaroslava Kučery požádali o stažení filmu z veřejné distribuce, takže nemůže být využita milionová investice vložená do restaurování filmu. A jestli se zasadíte o nápravu situace, která naši kulturu poškozuje už i v zahraničí? Ano, mi musíte dát za pravdu.
Tady bych jenom připomněl, že poslanecký klub SPD byl jediným poslaneckým klubem, který hlasoval proti pandemickému zákonu. A už tady taky poté od jara opakovaně ve Sněmovně navrhujeme zrušení pandemického stavu, ale vždy jste nám to zamítli. Diskriminují zdravé děti jenom proto, že se třeba nechtějí nechat testovat, přestože ty testy žádný efekt nepřináší. Hnutí SPD požaduje návrat k normálnímu životu, zrušení pandemické pohotovosti a docházku dětí do škol bez podmínek. Odmítáme diskriminaci neočkovaných. Očkování musí být každého svobodná volba. Požadujeme také uznávání protilátek jako důkazu bezinfekčnosti. Plošné zákazy nejsou řešením. A tady bych chtěl ještě zdůraznit to pokrytectví některých ostatních opozičních stran. Teď před volbami to říkají, přitom už několik týdnů leží na poslaneckém klubu SPD podpisový arch na svolání mimořádné schůze na zrušení pandemické pohotovosti a nikdo z ostatních opozičních stran nám ho nepodepsal. Byl bych rád, kdyby vláda už přestala strašit, protože teď, v tuto chvíli, tady rozhodně žádná pandemie není. Takže za prvé, aby to byl první bod dnes, v úterý. Takže ve 14.30, zítra, ve středu. Takže o tomto bych chtěl, abychom hlasovali. Návrh toho bodu bude Diskuse o zrušení pandemické pohotovosti.
Tento tisk je v podstatě již na samém sklonku diskuse, byl již několikrát zařazen a v podstatě se čeká jen na jeho hlasování. Já tedy pořád ještě doufám, že je zde šance, abychom tuto normu přijali, a děkuji všem za podporu mého návrhu.
Děkuji.
Děkuji vám za slovo, vážený pane předsedo. Mám jednu poznámku. Víte, my jsme měli možnost ukázat, že nám na vzdělávání záleží. My jsme měli možnost tohle ukázat před prázdninami, neprojednali jsme to, nebyla k tomu vůle, nenašel se čas. Ta situace je velmi paradoxní. Paradoxní situace. Chlubí se, že prosadil snadnější přístup odborníků do škol. Je to jednoduchý princip, aby odborníci, kteří si časem dodělají pedagogické vzdělání, mohli vstupovat do výukového programu. Tedy v této kapitole lžete, možná to není úplně jediná. Ale je možné, abyste dnešním hlasováním pomohli svému premiérovi a stalo se skutečností, že odborníci skutečně budou moci přicházet za jednodušších podmínek do našich škol. Chápu, že to pan premiér neví.
Dobrý den. První bod je Zrušení roušek ve školách. Nevidím důvod, proč by ve společných prostorách děti měly nosit roušku.
Poprosím, vážené kolegyně, vážení kolegové, abyste své diskuse případně přenesli do předsálí.
Chci totiž tady říct, že opravdu rodiče a děti toho mají plné zuby. No, není takových lidí škoda? V tom případě, pokud je opravdu smyslem očkování, jak nám tvrdí pan ministr Adam Vojtěch a vláda, tvorba protilátek u lidí, tak v tom případě nevidím důvod, proč lidé, kteří ty protilátky mají, jim to není uznáváno, proč se musí očkovat? Protože když někdo má protilátky, nevidím důvod, proč by se měl znovu očkovat. Já si myslím, že po roce a půl už toho mají lidé skutečně, skutečně plné zuby. Takže bych chtěla navrhnout bod Plošné zrušení roušek. Čtvrtý bod je diskuse o ukončení pandemické pohotovosti. Chtěla bych připomenout, že jsme také chtěli za Trikolóru Svobodní Soukromníci navrhnout ústavní žalobu. Mimochodem, náš právník pan docent Koudelka také již navrhl zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví právě kvůli testování a rouškám ve školách. Takže opravdu se snažíme všemi způsoby zrušit tyto věci, které si myslím, že jsou naprosto, ale naprosto zbytečné. Takže to jsou čtyři body, které bych zde chtěla dneska navrhnout, a poprosit vás o jejich podporu. Ten první bod - zrušení roušek ve školách - bych chtěla navrhnout dnes jako první bod, nebo alternativa, v pátek v 9 hodin.
Dobrý den, dámy a pánové. Volební výbor Poslanecké sněmovny přijal návrh poslankyně za TOP 09 a LES Olgy Sommerové na odvolání Hany Lipovské z Rady České televize z důvodů údajné politické angažovanosti a ztráty nezávislosti. Jedná se už o druhý pokus o odvolání Hany Lipovské z Rady České televize během půl roku. Seznámil jsem se podrobně s jednotlivými kauzami, které Hana Lipovská při své práci v Radě České televize zpracovala. Nizozemsko je například podle organizace OXFAM klasifikováno jako daňový ráj. Dvořák dále lživě tvrdil, že po dobu výkonu funkce generálního ředitele do činnosti GOPAS nezasahoval a nijak ani zasahovat nemohl. Ve skutečnosti je to pochopitelně jinak. Petr Dvořák byl podle dokumentů uložených ve Sbírce listin a podle obchodního rejstříku za svého působení v ČT současně místopředsedou představenstva GOPAS.
Tady je spousta lidí, a je to hodně živnostníků a hodně lidí na malých obcích, starostů, kteří prostě večer makají a nesedí na žádném zadku. Zase prosím, živnostníci, poslouchejte, co by se líbilo taky někde. Hned vám to najdu, co by se líbilo, jak je to úžasně protržní. Mám právo, a to je to rozšíření.

To znamená jednoznačně protržní opatření. Umožňuje rychle měnit nájem budovy živnostníkovi. Tam je jeden starosta, tam není žádný úřad. Jeden zaměstnanec. Úplně je to naopak. A týká se to 3 milionů živnostníků, kterých se to před tím pozměňovacím návrhem netýkalo. Netýkalo!

Dneska mám dopisy od dodavatelů, kteří živnostníkovi...